Byly to dvě různé větve. Tam byla lidská chyba. Tak tam není chyba a porucha zařízení v tom smyslu, jak na to pamatoval jednací řád. Tady potom každý bude prostě tvrdit, že má poruchu, a jak my to budeme ověřovat? A budeme automaticky hlasovat stále dokola a dokola. Toto byl problém na jednom hlasovacím zařízení, které momentálně funguje. My jí vyhovíme, ale nezavádějme tady nové pořádky s poruchou zařízení.
Děkuji za slovo. Mám na paměti hlavně životy těch lidí, kteří půjdou hájit bezpečí do zahraničí.
Jestliže tomu tak není, tak se vypořádáme s jednotlivými návrhy hlasováním. Já ještě přečtu několik omluv. Kdo je proti? Hlasování číslo 118, přihlášeno 173 poslanců, pro 161, proti nikdo. Kdo je proti? Tento návrh byl také přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chvojky, který navrhuje společně zařadit dva body 36 a 34 v tomto pořadí. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Nebudeme už tedy hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu. Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhuje zařadit do pořadu této schůze nový bod. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Otevírám bod Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Jana Horníka.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
Přijetí návrhu zákona je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii. Dne 17. května 2018 byl návrh zákona projednán na 15. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Po projednání Senát předložený návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy Senátu se týkají pouze legislativně technických úprav občanského zákoníku, nemění nic na podstatě a významu původního návrhu.
Nemá zájem. Já tedy otevírám rozpravu a poprosím našeho hosta, pana senátora Horníka, aby vystoupil jako první.
Všeobecně se jedná asi o pět bodů. Já je nebudu číst, vy máte těžký program.
Tak je to dáno v tom zákoně v důvodové zprávě. To jsou data, která pocházejí z národního registru hospitalizací a je tam patrný signifikantní pokles, který nezaznamenáváme v žádných předchozích letech. Takže to je ten důsledek a to je ten dopad. Opakovaně tady říkám, podívejme se do zahraničí, podívejme se, kde ten zákon funguje, byla tady zmíněna Anglie, jaké tam jsou dopady po deseti letech platnosti stejného zákazu kouření, jako je u nás. Takže tady je jasně vidět, že ten zákon má pozitivní dopad na veřejné zdraví. A to je to samozřejmě, o čem to celé je. To má tu přednost před svobodou podnikání, ostatně jak to i řekl Ústavní soud. To si myslím, že prostě není pro mě relevantní argument.
Já také děkuji. Než se posuneme dál, mám tady omluvenku od pana poslance Lipavského z dnešního dne do konce jednání z pracovních důvodů. A mám tady ještě dvě faktické poznámky. Takže prosím pana poslance Zahradníka a připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.
Tak to není.
Prosím pana poslance Kalouska.
Dovolte jenom stručnou reakci na pana ministra Vojtěcha. Ve vší úctě jako ministr zdravotnictví ani nemůže říkat nic jiného. A po tom roce ho ani nemůžeme mít. Tak jestli chceme argumentovat statistikou, tak argumentujme seriózně. Každý z nás, kdo někdy dělal nějakou zkoušku ze statistiky, ví, že kdybyste tohle říkal u zkoušky, byť na bakalářské úrovni, tak budete vyhozen, pane ministře!
Já také děkuji. Prosím ještě s faktickou poznámkou pana poslance Onderku.
Druhá věc, která s tím souvisí, je dopad na zdraví. Já jsem neslyšel jediného kuřáka nebo zastánce této novely v této místnosti, který by řekl, že kouření neškodí zdraví. Ani jsem nikoho z nás neslyšel říkat, že bychom chtěli zrušit tento zákon. A stejně jako minule vám na závěr řeknu jediné: Bojujte prosím s kouřením a ne s kuřáky.
Tím jsou vyčerpány faktické poznámky, stejně jako rozprava. Já se ještě podívám, jestli se do rozpravy někdo hlásí ze sálu. Nevypadá to tak. Nejdřív navrhovatel.
Kuřáci, myslím si, že v naší společnosti už jsou natolik disciplinovaní, že se také snaží nám tato rizika minimalizovat. Čili odvolávat se na ně tady opravdu jako argument neobstojí. Přesto si myslím, že bychom měli znát názory většiny naší populace. Za prvé, lidé chodí do pohostinských zařízení častěji než před třemi lety. Za druhé, nyní si i kuřáci více uvědomují, že svým kouřením omezují svobodu nekuřáků. Ale ti jsou tedy hojně a hlasitě zastoupeni poslanci v této Sněmovně. Za čtvrté, konzumace piva klesá kvůli preferencím mladých lidí. Dávají přednost spíše míchaným alkoholickým drinkům. Z nového výzkumu, který proběhl ve 301 restauracích a barech, také vyplývá, že pouze 21 % provozovatelů trápí zákaz kouření, ale pouze 8 % uvedlo, že by jim pomohlo zrušení tohoto zákazu. A teď tady mám konkrétní detailní, podrobné informace, které tyto obecné závěry dokládají na empirických datech. Čím mladší lidé jsou, tím častěji nepovažují kouření za symbol svobody. Sociální bydlení, právní pomoc, insolvenční řízení. Že nejsme konzistentní ve svých rozhodnutích. V této souvislosti ještě jedna poznámka. A já už jsem to také jednou říkala. Věřte mi, já jsem samozřejmě velmi ráda, že máme ten úplný zákaz. Ale kdyby mně řeklo třeba 60 % naší populace ne, prolomte ten zákaz, tak navzdory nálezu Ústavního soudu bych se podřídila. Protože je to většina obyvatel této země. Ale ono je to přesně naopak. A to mě naplňuje smutkem, překvapením, a současně proto tady také tolik hovořím, a možná tak zbytečně dlouho, abyste se ještě jednou zamysleli, jestli toto opravdu tato Poslanecká sněmovna udělá. Chci skončit něčím optimističtějším.
Prosím o podporu návrhu.
Já děkuji předkladateli a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Zuzana Ožanová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je především dosažení větší komplexnosti ve vztahu k soudním tlumočníkům a soudním překladatelům. Novela se snaží především oddělit právní úpravu postavení a činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů od právní úpravy postavení a činnosti soudních znalců. Odlišit výkon činnosti soudního tlumočníka od soudního překladatele, zvýšit právní jistotu a legitimní očekávání žadatelů o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Stanovit jednoznačné kvalifikační požadavky. Mělo by dojít k jasnému vymezení odpovědnostních vztahů a k zavedení s tím souvisejícího povinného pojištění. Opatření by mělo vést k větší motivaci soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Lze pak spatřovat opatření v revizi systému odměňování a navýšení současné úrovně odměny a náhrad. Zároveň dochází k větší elektronizaci výkonu této profese. Současná právní úprava týkající se této problematiky z roku 1967 a 1973 i po třech novelizacích dostatečně nevyhovuje současným podmínkám vyvstalým v důsledku vývoje společnosti a technologického rozvoje. Úprava řeší také současnou nedostatečnou úpravu minimálně odborné způsobilosti osob, které tlumočnickou a překladatelskou činnost vykonávají. Stávající zákon navíc nerozlišuje mezi profesí tlumočníka a překladatele. Cílem předkládaného vládního návrhu zákona je stabilizace tlumočnického a překladatelského odvětví a především zkvalitnění výkonu této činnosti. Doporučuji postoupení do dalšího čtení.
Já děkuji za ten návrh. Ptám se - pan poslanec Ondráček se ještě hlásí.
Děkuji, pane předsedající. Určitě to nebudete mít jednoduché.
Mám tady s faktickou poznámkou paní poslankyni Levovou. Návrh jsem nezaregistroval, nikdo se nehlásí, tedy rozpravu končím. Návrh na vrácení k přepracování nepadl, ale padl návrh na zamítnutí. Já tady nevidím v sále úplně moc lidí. Vypadá to, že se nám počet poslanců již celkem ustálil. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Já vám děkuji. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě já zahajuji hlasování o přikázání výboru. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
Veřejná diskuse se hodně točí ohledně toho, jestli zakazovat nebo povolovat kouření v restauracích. Ale o tom ten zákon není. Ten zákon je o tom, jestli povolíme nebo zakážeme kuřárny v restauracích. To asi nechce nikdo. Tak to je reálný problém. Proto my to podporujeme.
Já si myslím, že je potřeba říct, proč ten zákon vlastně byl přijat. Já to netuším. Jestli cílem bylo vytěsnit z restaurací kuřáky, tak to se tím zákonem povedlo, pak byl naplněn a nevidím nejmenší důvod s tím cokoli dělat. Stejně tak jako úplně nevěřím studiím, on ví velmi dobře, jak jsme začínali s publikacemi. Co je mým cílem, co se kuřáků týče? Mým cílem, co se kuřáků týče, je v podstatě eliminovat kuřáky na okraj společnosti a ten zbytek společnosti přesvědčit, že prostě kouření není dobrá cesta, že by kouřit neměli. Samozřejmě není mým cílem jakýmkoli způsobem postupovat restriktivně vůči kuřákům například tím, že by to byl trestný čin nebo přestupek kouřit. Ale určitě je potřeba označit kuřáky jako něco, co není správné. Padlo tady přirovnání k alkoholu, ale alkoholikové škodí okolí, protože za spoustu nehod a smrtelných nehod mohou alkoholikové a ti, co pijí za volantem. Velmi podobné je to u té nadváhy, protože existuje spousta diet, spousta doporučení, existuje poměrně tvrdá šikana ze strany lékařů, pokud nezhubnete, tak vás například neoperuje. Musím souhlasit s tím, co tady říkají poslanci a kolega Ferjenčík, s tím absolutně souhlasím. Tak tady zrušme kuřárnu. Že se může kouřit v nemocnicích. To mi tedy přijde až paradoxní. Ale toto se děje. To není něco, co by se nedělo. To znamená ano, já bych chtěl, aby se ten zákon, co se kouření týká, zpřísňoval. Aby opravdu v těch prostorách, kde by se kouřit nemělo, se opravdu nekouřilo, a tam, kde to škodí tomu okolí, se opravdu nekouřilo. O škodlivosti kouření si myslím, že žádná debata být nemusí. Já si myslím, že dneska si nikdo netroufne říct, že kouření není škodlivé. A o dopadech na zdraví si myslím, že taky žádná debata dneska už neexistuje. Ale chci říct ještě poslední věc a to je ta, že znám řadu kuřáků z různých společenských, kulturních a finančních kruhů, kteří se opakovaně a často marně snaží přestat kouřit a dělají pro to opravdu hodně. A byť tedy se mně ta předloha líbí a jsem hrozně rád, že tady padla, tak ze všech těchto důvodů přece jenom nepřeváží ve mně ten doktor, ale ten, který si myslí, že obecně kouření by se nemělo podporovat žádným způsobem a měli by se jaksi kuřáci vytlačit na okraj společnosti, když to přeženu. Nicméně pořád mně vadí, velmi bych stál o to, aby to tady zaznělo, co bylo cílem předkladatelů toho zákona. Co přesně bylo tím cílem. Co bylo tím cílem, proč byl ten zákon předložen. A pokud opravdu cílem bylo postupně eliminovat kuřáky z restaurací a z různých veřejných prostor, tak ten cíl byl naplněn. Pokud cílem bylo postupně omezit a zrušit prodej cigaret, tak možná je to cesta k tomuto cíli. Tak to bych chtěl slyšet, abychom mohli vidět, jestli ten cíl byl naplněn a jestli se k němu blížíme.
Děkuji. Prosím pana poslance Španěla a připraví se pan poslanec Staněk.
Končím také dnešní jednací den Poslanecké sněmovny.
Pan poslanec tu není.
Výsledek je, že malé vesnické hospody skomírají a končí.
Prosím pana poslance Holíka, připraví se pan poslanec Dolínek. Dvě minuty, pane poslanče.
A znovu opakuji, pokud někdo kouří v uzavřené místnosti, ničí si svoje zdraví, je to jeho problém. Ale má tam popelníky, kde může típat vajgly a kde může oklepávat popel.
Ale jednu petici jsme tam určitě neměli ani jednou. Jedinkrát tam nebyla petice ve věci toho, že máme něco udělat s kuřáky před nějakým domem.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Povídá se, že ti jsou nejhorší, co se týká prosazování nekuřáckého prostředí. Možná je to tak. Nevím, co se tady dělo v minulém období, já jsem tady nebyl, ale zdá se, že v minulém období přišlo na svět několik zákonů, které si daly za cíl prolomit základní ústavní svobody, na kterých stojí naše společnost. A jednou z těchto svobod je domovní svoboda. Stejně tak jako to provedl potom zákon o ochraně ovzduší. Vím, že se k tomu nabalí další, které tady byly desetkrát a stokrát zmiňovány. Já jsem z pohraničí. Prostě jenom tak, protože jsme tady uzákonili to, že se to může prolomit? Stejně tak jako s těmi kotly? Prostě nějaký úředník bez soudu, bez ničeho, na základě udání? Víte co? Tohle mi přijde hrozné. Jsem ve zdravotnickém výboru a slýchávám od kolegů lékařů: nikotin je jed a zabíjí. Nemohu než souhlasit. Všichni víme, že nikotin je jed a zabíjí. My ten jed prodáváme. My z něj vybíráme spotřební daň a těšíme se z toho, jak velkou část příjmové části státního rozpočtu tento příjem tvoří. Tak to je pokrytectví, které jde za hranu. My tady prostě tu drogu distribuujeme. Distribuujeme ji do těch krajů, do těch hospod, do těch stánků, a pak těm lidem, těm uživatelům říkáme, nesmíte tu nikde kouřit.
Je tady s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, jelikož nereagoval pan vicepremiér, ministr životního prostředí, tak musím reagovat já tady na tu demagogii, která tady zazněla. Kristova noho! Co mám dělat?
Předpokládám, že jsme v rozpravě, a to obecné, a přihlášena je paní poslankyně Helena Válková. Takže má slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Já jsem na klubu u nás vyhrožovala, že budu obsáhlá, a jak vidím, tak někteří si to vzali k srdci a asi nebudou tak dlouho poslouchat některé úvahy a právní komentáře.
Ne všichni uposlechli mé výzvy, jak vlevo, tak vpravo, stále diskutují. A pokud neskončí, tak je budu jmenovat... Tak, děkuji. Prosím.